Tak jenom pro veřejnost to dodávám. Což v tuhle chvíli nastává. Navíc jsou to školy otevřené všem, nejsou určené jenom pro některé, takže zas by bylo dobré, aby ti učitelé byli vnímáni jako učitelé pro všechny, ne pro nějaké vyvolené nebo pro nějaký okruh. Navíc jsem si všiml také, že v programovém prohlášení vlády je vyloženě příslib řešit církevní a soukromé školy. Pravda, je to tam trošku šalamounsky v tom smyslu... Všechny strany před volbami slibují, jak je školství a vzdělávání důležité, tak tomu věnujme, prosím, pozornost. Já už to rychle dokončím. Na závěr chci ubezpečit, že tento můj pozměňovací návrh nekoliduje, ale je alternativní k pozměňovacímu návrhu kolegy Mikuláše Ferjenčíka. Já o něm vím, spolu jsme to konzultovali. Oba máme jiné zdroje, takže vlastně dáváme v tomto i možnost tomu, co se bude jevit jako lepší. Druhý pozměňovací návrh se týká Akademie věd České republiky.
Naštěstí na to stát v uplynulých letech reagoval vytvořením programu. Tento program je jeden z těch nejpotřebnějších. Řeší vznik úplně nových institucí, nových škol a jejich výstavbu. Bohužel ale se v posledním období objevuje nový významný nárůst toho tlaku na obce v okolí Prahy, zejména v okolí Prahy, a to z toho důvodu, že Praha bohužel nedokázala uvolnit bytovou výstavbu, a ta poptávka se tím pádem ve významné míře přelévá právě do prstence okolo Prahy. Pro český stát to bude do budoucna znamenat nový vážný problém a generuje potřebu zajistit finanční prostředky pro výstavbu těchto škol. Ten problém navíc v současné době komplikuje také významný nárůst nákladů v oblasti stavebnictví a to bohužel přineslo i to, že právě v tom zmíněném programu na příští rok pro vybrané projekty, pro projekty schválené, schází finanční prostředky. Schází finanční prostředky zejména svazkům obcí, kde se na ten společný velký záměr musí poskládat drobné obce s minimálními rozpočty. V tomto směru přináší ten návrh řešení jednoho z palčivých problémů okolí měst. Já jsem zaznamenal v médiích nedávno návrh, že by měla Česká republika zajistit všem dětem v základních školách obědy zdarma. A ten problém pokládám za daleko významnější. Zároveň spolu s touto poznámkou si dovolím obrátit vaši pozornost znovu na to, že v případě prstence Prahy a dalších velkých měst v okamžiku, kdy se nestaví uvnitř těch samotných metropolí, uvnitř těch samotných velkých sídel, tak se ten zájem developerů a zájem lidí přesouvá do míst, kde ta infrastruktura není připravená a kde pro Českou republiku klíčí nový problém, další vlna, kterou bude potřeba řešit navyšováním finančních prostředků.
V tom případě dalším vystupujícím bude pan poslanec Bauer, připraví se pan poslanec Onderka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jenom krátké odůvodnění.
Děkuji za vystoupení. Pokračujeme vystoupením pana kolegy Onderky. Ale ten je nepřítomen, takže jeho přihlášku posunu na konec pořadí.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý večer. Jsou to dva pozměňovací návrhy, které stručně představím. Zejména zaznělo, že chybí peníze na sociální služby. Tak to je ten jeden můj pozměňovací návrh. V podstatě se liší od řady těch ostatních tím, odkud ty peníze vzít. Domníváme se, že rezervy jsou v kapitole 396 Obsluha státního dluhu. Ten se totiž týká něčeho, co by si možná mnozí z vás mysleli, že funguje, a sice datové schránky, už řadu let zavedená možnost elektronické komunikace se státem. Závěrem k tomu opravdu na finance malému, ale na možný dopad poměrně velkému pozměňovacímu návrhu chci zdůraznit, že dnes to rozhraní pro datové schránky zdaleka není uživatelsky vstřícné. Nicméně ten klíčový problém, že dnes řada lidí, kteří by si byli ochotni datovou schránku zřídit, neví, že vůbec tahle možnost je a že je snadná a užitečná, a na druhou stranu že řada státních zaměstnanců, byť mají povinnost s těmi, kteří datovou schránku mají, takto komunikovat, tak toto nevyužívají. Tak to je další reálný problém.
Vážené dámy a pánové, přeji hezké odpoledne. Zahájíme tedy odpolední program jednání Poslanecké sněmovny a jako další bod tady máme Přečtu jednu omluvu. Předložený návrh uvede z pověření vlády ministryně financí Alena Schillerová, kterou prosím, aby se ujala slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já budu velmi stručná. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu v prvním čtení. Dovolte mi poděkovat všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a zejména pak rozpočtovému výboru za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení. Předem upozorňuji, že jakýkoli pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný. Svoje stanovisko k navrženým pozměňovacím návrhům pak sdělím až při hlasování ve třetím čtení.
Tak to byla paní ministryně. Zároveň byl k tomuto bodu doručen sněmovní dokument číslo 1784, který obsahuje informaci o tom, který z předložených pozměňovacích návrhů rozpočtový výbor nepřijal.
Děkuji za slovo. Takže číslo usnesení 190 rozpočtového výboru ze 16. schůze ze dne 28. listopadu 2018 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, sněmovní tisk 287, a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2019, druhé čtení: Po úvodním slově ministryně financí a zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor výboru kontrolního, který projednal kapitolu 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a usnesení ke kapitole nepřijal; výboru hospodářského... Takže výboru hospodářského, který projednal kapitolu 349 Energetický regulační úřad a usnesení ke kapitole nepřijal; Pokud nebudete nic namítat, součástí tohoto usnesení, které máte všichni písemně, jsou i přílohy číslo 1 a příloha číslo 2, tak jak byly schváleny v rozpočtovém výboru a tak jak doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby byly přijaty. A potom ještě rozpočtový výbor přijal další usnesení, a to usnesení číslo 191, které rovněž máte písemně a v kterém -
Paní předsedkyně Vostrá, prosím.
Děkuji, pane místopředsedo. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující doprovodná usnesení: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby d) zohlednila specifika povolání zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí a jím zřizovaných složek na trhu práce a zajistila jim odpovídající nárůst platů. Toto jsou dvě usnesení, která přijal rozpočtový výbor a která jsem měla tu čest vám tady přednést.
Do rozpravy mám přihlášeno v tuto chvíli 22 poslanců, takže začneme.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila návrhy pozměňovacích návrhů, které předkládáme jako klub Starostové a nezávislí.
Jedná se o poslanecký návrh novely zákona o hmotné nouzi. Děkuji.
Děkuji. Další na změnu pořadu schůze?
A je to přesně to, co by výrazně ohrozilo Českou republiky. Proč je tak důležité, aby tuto komisi Poslanecká sněmovna zřídila, je jednoduché. A proto je v zájmu České republiky, její bezpečnosti a prosperity, aby tato komise byla zřízena. Bod poslanecké schůze už to je. Jediné, co zde dnes navrhuji, aby se stal tento bod druhým pevně zařazeným dnešním bodem schůze. Děkuji za podporu.
Děkuji. Nikoho nevidím, tudíž přistoupíme k hlasování. První budeme hlasovat o zařazení bodu 48 jako bod číslo 2 dnešního programu, návrh pana poslance Václava Klause. Zahajuji hlasování. Hlasování pořadové číslo 22, přihlášeno 174 poslanců, pro 169, proti 1, zdrželi se 4, návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o vyřazení bodu 123 z této schůze. Návrh pana poslance Kaňkovského. Posledním hlasováním bude hlasování pana poslance Farského o pevné zařazení bodu 194, vyšetřovací komise, jako druhý bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování. A nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 4. prosince do středy 5. prosince do 9.00 hodin. Bod byl přerušen v rozpravě. Ukončuji rozpravu. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Přistoupíme k hlasování.
Návrh by jinak samozřejmě prošel, nebyl to žádný naschvál.
To je program, který byl kdysi součástí rozpočtu, postupně ale z něj vymizel, přitom dobře víme, jak významná je zeleň v intravilánech našich obcí, a proto je dobré ji podporovat. Jsou tedy všechny vloženy v našem sněmovním systému.
Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Samozřejmě rozpočet je tím nejlepším ukazatelem priorit jednotlivých politických stran a vlád. A ta nejzranitelnější skupina obyvatel jsou podle mého názoru právě lidé s jakýmkoli zdravotním postižením, hendikepem, kteří jsou příjemci příspěvku na péči. Proto tedy předkládám tento pozměňovací návrh, abychom měli jasné krytí, abychom mohli tuto změnu učinit a už od příštího roku, od roku 2019, pomoci těm desítkám tisíc lidí, kteří jsou v této situaci a kteří jsou velmi často závislí na pomoci jiných lidí, ať už profesionálů, anebo v rámci vlastní rodiny, či svého nejbližšího okolí. To je první možný účel využití těchto peněz lepším způsobem, než jak jsou využívány dnes.
Nyní pan poslanec Radek Holomčík, připraví se paní kolegyně Valachová. Prosím, máte slovo.
A ve stručnosti bych vám jej představil a odůvodnil. To odůvodnění je poměrně prosté. Kůrovcovou kalamitu jsme asi všichni zaznamenali. Proto považuji to, aby se na příští rok plánovalo nebo počítalo s miliardovým odvodem, za nepatřičné, a proto navrhuji tady tuto příjmovou položku odstranit. A tímto se tedy opět přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu.
Navyšování kapitoly využívat prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných vysokých škol. Reformu financování regionálního školství s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání; Bohužel se nepodařilo získat stejnou podporu rozpočtového výboru. Já sama si to vysvětluji tak, že si rozpočtový výbor přál upřesnění těch ustanovení doprovodného usnesení tak, aby odpovídala programovému prohlášení vlády, což jsem nyní tím načtením ve druhém čtení v rámci státního rozpočtu učinila. Chtěla bych ale, než tak učiním, znovu zopakovat to, co jsem řekla v prvním čtení. Tímto se tedy hlásím k pozměňovacím návrhům 1722 a 1723 a věřím, že budou ještě pokračovat jak rozhovory na poslaneckých klubech, tak v rámci koalice a opozice.
Děkuji, paní poslankyni Kateřině Valachové. Omlouvá se pan Mikuláš Ferjenčík, pan poslanec Bělobrádek, pan poslanec Běhounek a paní poslankyně Válková a dále pan poslanec Jiří Bláha do konce jednacího dne. Nyní tedy pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou.
Rozvojová spolupráce má stále podporu většiny české veřejnosti. Tři ze čtyř obyvatel ČR si myslí, že je potřeba pomáhat lidem v rozvojových zemích. Více než 90 % dotázaných již někdy přispělo na dobročinné účely. Rozvojové cíle tisíciletí OSN ukázaly, že je možné bojovat proti chudobě, zlepšovat životní podmínky lidí a dát jim šanci na důstojný život. Počet podvyživených dětí klesl o polovinu stejně jako dětská úmrtnost. Přes 250 milionů dětí nechodí do školy, 2 miliardy lidí trpí nedostatkem vody, přes 60 milionů lidí po celém světě bylo nuceno opustit své domovy. Zahraniční rozvojová pomoc by se měla zaměřovat na dlouhodobá řešení problémů v rozvojových zemích. Česká pomoc by měla být předvídatelná a transparentní, poskytovaná bez postranních úmyslů a tak, aby bylo zřejmé, že je poskytována Českou republikou. Díky ní se lidé dokážou lépe připravit na klimatické změny - příchod stále častějšího sucha či povodní - nebo získají vzdělání, které jim pomůže najít si práci či začít podnikat, a tím si zajistit obživu pro sebe a svoji rodinu. Je výhodnější investovat do řešení problémů lidí na místě než se potýkat s následky.
Dalším v pořadí v rozpravě je přihlášen pan poslanec Jakub Janda, připraví se pan poslanec Blaha. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům. Následně pozměňovací návrhy představím. Můj druhý pozměňovací návrh je v systému zaveden pod číslem 1521, a to ve znění: Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 se mění takto: Stále však říkám, a to platí, že aktivity v oblasti rovných příležitostí žen a mužů podporované dotačním titulem Úřadu vlády rozhodně nejsou nutnými výdaji státu.
Já jsem se zaměřil zejména na to, aby šlo zvýšit platy odborných asistentů. To považuji za velice nízké číslo, a proto navrhuji přesun do této kapitoly ve prospěch vysokých škol. Já jsem se zde zaměřil na zacílení těchto peněz. Upřesním. Z programu MŮJ KLUB může čerpat každý klub, který se zabývá volnočasovým sportem dětí. Nemluvím o talentu nebo nemluvím o honbě za výkonem, o honbě za medailemi.
Také děkuji a prosím pana poslance Hrnčíře.
Začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu umožní jejich lepší integraci do naší společnosti a nabídne jim možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti a zároveň pomůže posílení jejich vnímání, že se mohou aktivně podílet na rozvoji naší společnosti. Děkuji za pozornost.
Také děkuji. Prosím pana poslance Španěla, připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Z toho důvodu asi krátíme rozpočet, že? Navýšení rozpočtu ministerstva na ochranu lesního hospodářství přispěje, doufám, k eliminaci kalamity.
Než dám slovo dalšímu řečníkovi, opět zde mám omluvenku.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Konkrétně se tedy přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 1921, to je ten návrh, který jsem již podával na rozpočtovém výboru a týká se otázky financování nestátních škol.
Zajímalo by mě, o čem tady tyto workshopy byly. Slova paní ředitelky Skálové. Pro pořádek také uvádím, že právě v tomto projektu našla i kontrola úřadu středně závažné závady ve vyúčtování. Že to nic neznamená, je to jenom jeden projekt? Kdepak. A teď poprosím o pozornost dámy poslankyně: za akci Růže pro poslankyně, která měla rozdávat růže nově zvoleným poslankyním na prvním jednání této Sněmovny. Nevím sice, co to má přesně znamenat, ale ptám se tedy znovu: Kde je řešeno ono domácí násilí? Zdaleka nejvíce mě však zaujal projekt Zapojení žen do snižování dopadů klimatické změny od Ekumenické akademie. Ekumenická akademie má totiž bohaté vazby na krajní levici. Lobbovala u zástupců samospráv a na konferencích nahlížela na téma udržitelného rozvoje z genderové perspektivy. Sama Ekumenická akademie přitom přiznala, že při realizaci projektu se potýkala s problémy. Dalších 10 000 získali aktivisté na cestovném a za 21 352 korun jim daňový poplatník koupil notebook, reprobedny, kancelářské křeslo a telefon. Konečně na chod kanceláře padlo 80 760 korun, a to včetně energií a účtů za telefon. V žádosti Ekumenické akademie také činilo financování 31 455 korun z ostatních zdrojů. Jenže - na sponzorských darech dokázala Ekumenická akademie získat celých 213 korun. 99, 97 % vynaložených prostředků tak putovalo z kapes daňových poplatníků. Dámy a pánové, závěrem chci říct, abychom si přestali hrát na pohádky o obětavých neziskovkách, které si pod rouškou agresivního feminismu berou za své rukojmí ženy, které prodělaly domácí násilí. Samotné neziskové organizace se v posledních letech potýkají s obrovskou ztrátou důvěry veřejnosti. Neziskový sektor obrovským způsobem doplácí na to, že z veřejných prostředků stát podporuje právě dotační tituly, jako jsou genderové aktivismy. Přestaňme za veřejné peníze tisknout letáčky, brožury a komiksy.
Já vám děkuji za vaše vystoupení. Vaše vystoupení vyvolalo celou řadu faktických poznámek. Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěl jen velmi stručně reagovat na svého předřečníka. Za prvé, porodní asistentky jsou velice důležitá profese. Myslím, že je užitečné, aby si vyměňovaly informace, a vůbec nerozumím tomu, co na tom kolegovi vadí. Myslím, že je správně, že to stát podporuje. Myslím si, že samozřejmě některé ty projekty jsou problematické, to asi tady nebude zpochybňovat nikdo. Nicméně už jenom to, že máme takový detailní přehled o tom financování, je velice dobré. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Já se přihlašuji ke třem pozměňujícím návrhům. Jsou to pozměňovací návrhy, které řeší platy u policie. A já jsem pevně přesvědčen a vyplývá to z toho, že je to způsobeno nízkým odměňováním policie především v prvních pěti letech, a to nejenom policie, ale i hasičů. Z toho důvodu podávám tyto dva svoje pozměňovací návrhy. Zásadní rozpočtová nedostatečnost je evidentní v oblasti stavebních a strojních investic. Já vám děkuji a budu rád v případě, že se rozhodnete tyto pozměňující návrhy podpořit. Děkuji vám.
Děkuji.
Dobrý večer, kolegyně, kolegové. Já se tímto přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 1721, což je pozměňující návrh k rozpočtu, který předkládám za podpory paní poslankyně Černochové z klubu ODS. Dohodli jsme se už dávno, že to není úplně populární, ale až vám představím, o co jde, tak pevně doufám, že pochopíte, že takováto věc se musí nějakým způsobem řešit, a toto je jedna ze zoufalých cest, jak se snažíme tuto věc vyřešit. Jak jistě asi všichni víte, i dnes jsme o Sokolu zde hovořili. Tato sokolovna se dá považovat za největší jestli ne na světě, tak ve střední Evropě. Má pohnutou historii, je to zároveň kulturní památka. Zároveň víme, že sokolové deklarovali při svém sletu zásadní odkaz svůj a zásluhu o to, že Československá republika vůbec byla založena.
Nyní vystoupí pan poslanec Kupka, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.
Jen loni přibylo 10 tisíc nových zaměstnanců státu a náklady na ně stouply o 15 miliard. Celkem ve státní správě pracovalo 432 tisíc lidí.